Odsouvá o devět měsíců. Tak prosím, buď to neříkejme, nebo to říkejme přesně.
Omlouvám se.
Tak, děkuji za zpřesnění panu předsedovi Bendovi. Zahájil jsem hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování pořadové číslo 167 přihlášeno 177 poslankyň a poslanců.
Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové já jen reakci. Ústavní soud neshledal srovnatelné postavení s jinými subjekty. Takže přesně opačně říkal pan kolega Michálek.
Pan předseda Michálek s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Pokud se chcete vyjadřovat k činnosti Ústavního soudu, tak prosím uveďte všechny okolnosti. Nález, který jste citoval vy, je nález jednoho senátu. Já jsem citoval nález, který je nález celého pléna Ústavního soudu. Akorát to musí uvést dostatečně určitě. Tolik pro úplnost.
Není zachována! To je ta věta z Ústavního soudu. Tolik ode mne.
Děkuji. Nezpochybňuji hlasování.
Pan předseda Kováčik.
Děkuji za slovo pane předsedající. Paní a pánové, jedná se o obsah ve sporu mezi panem kolegou Michálkem a Filipem, nikoliv o formu. Tak jako o obsah jde těm našim spoluobčanům, kteří už od včerejška nás bombardují dopisy a podněty, a já vás při využití přednostního práva jenom nepatrně zdržím, ale přesto si myslím, že jde o závažnou problematiku.
Tím jsme vyčerpali písemné přihlášky do rozpravy. Nicméně ještě zde mám nějaké faktické poznámky. Než pozvu prvního řečníka, tak vás seznámím s omluvenkou. Omlouvá se nám paní poslankyně Valachová z dnešního jednání od 13 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů. A nyní prosím pana poslance Bendu, který je přihlášen s faktickou poznámkou, ale já ho v sále nevidím... Připraví se pan poslanec Černohorský, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Feri.
Já bych reagoval na pana poslance Pojezného.
Pane kolego, já vás přeruším a pak vám přidám čas. Já vím, že se nám blíží konec, ale mohli bychom to zvládnout dojednat v klidu.
To byl jeden z nejzávažnějších argumentů, proč nemít transparentní účet.
A prosím pana poslance Černohorského, který je další s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Já znovu požádám sněmovnu o klid.
Děkuji za slovo. Já bych naopak přesun z Prahy podpořil. Co se týče budoucího umístění, tak když si promluvíte prostřednictvím pana předsedající s některými zástupci, kteří museli pořizovat budovy k úřadům tady po Praze, tak to není úplně tak jednoduché. Ale ty menší sportovní kluby budou ty žádosti a všechno podávat elektronicky.
Já děkuji za nevyužití času. A prosím pana poslance předsedu Stanjuru.
Já chci samozřejmě podpořit přesunutí agentury, pokud už má vzniknout, ale já nejsem pro do Ostravy. Funguje to výborně. A stejný případ by byl i v té Ostravě. Tak já bych jako zástupce Moravskoslezského regionu tento návrh bezesporu podpořil a věřím, že to udělá kolega pan poslanec Hnilička.
Já děkuji za dodržení času. Znovu požádám Sněmovnu o klid. Prosím pana poslance Feriho, který je přihlášen poslední s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já to vezmu velmi krátce fakticky. My tento návrh nepodpoříme. Myslíme si, že vznik agentury je nesystémový, že stojí zcela mimo ústavodárcem určený přísný systém dělby moci a systém vah a protivah. A ač nejsem z Ostravy, tak podpoříme i pozměňovací návrh, který přesune tu agenturu do Ostravy. Je tam hezky.
Stejně tak... Pan poslanec Polanský se ještě hlásí do rozpravy z místa.
Jenom v rychlosti, aby zaznělo na mikrofon. Piráti podpoří všechny ty pozměňovací návrhy, které přesouvají sídlo agentury z Prahy po sobě, tak jak budou načteny.
Ještě pan poslanec Bartoň. Tak prosím.
Já jenom v rychlosti. Když jsem tady odůvodňoval své poslanecké návrhy, já jsem zapomněl na Bruntál. Proto bych zalobboval. Bruntál je město, kde by se agentura pro sport vyjímala.
A pokud se již nikdo další nehlásí do rozpravy z místa, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova navrhovatele. Nevypadá to. Tak prosím.
Budu mít velmi krátké závěrečné slovo, protože bych chtěl říct, že ta agentura splňuje ty podmínky, které tady zásadně zazněly. A další záležitost, která je důležitá. Tady nejde o to, jestli v Praze jsou ty jednotlivé sportovní svazy a mají tady sídlo. Ale mají tady sídlo všechna ministerstva, která se na sportu podílejí. Tedy jinými slovy, chci ještě na závěr dodat, že ta agentura splňuje i tu podmínku transparentnosti, o které tady bylo mluveno ze strany Pirátů, a ta transparentnost je tam velmi přesně dána.
V případě přijetí návrhu by tedy byly chráněny smlouvy, které se týkají zajišťování obrany státu, jeho bezpečnosti, a zároveň by poskytnutí těchto informací nějakým způsobem neohrozilo tuto skutečnost. Děkuji vám za podporu mých pozměňovacích návrhů a děkuji za pozornost.
Především je třeba říci, že se jedná o návrhy řešící praktické problémy povinných subjektů ohledně formy zveřejňovaných smluv. Smlouva zveřejňovaná v registru nyní může být uzavřena i jiným než písemným způsobem, který umožňuje uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluv, které byly před srpnem 2017 uzavřené elektronicky a jsou uveřejněny v registru smluv, je zřejmě velké množství.
Jsou tady dvě legislativně technické připomínky, které mění určité body, které jsou navrženy v rámci hlasování. Přiznám se, že tady z tohoto materiálu mám trošku nejasný pocit, že nebudu vědět, o čem budu hlasovat, byť jsem ho velice podrobně studoval.
Dovolte mi, abych odcitoval článek 11 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. Proč to cituji? Protože tento návrh zákona znovu ohrožuje veřejný zájem! Stát a obce, kraje mají jiné povinnosti a menší ochranu než jiné formy vlastnictví. To je v rozporu s Ústavou, a pokud nebude povinnost zveřejňování smluv i u soukromých vlastníků, nemohu žádné takové zákony podpořit. Budu hlasovat jak pro vrácení do druhého čtení, tak pro zamítnutí návrhu zákona.
Děkuji. S přednostním právem pan předseda Michálek.
A rozhodl o tom jednomyslně.
Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já svolám poslance do sálu.
Děkuji za odhlášení. Procedura, tak jak byla navržena, prosím, a hned jsem na to upozorňoval - je navržena takto: Po tomto hlasování už můžeme návrh zákona hlasovat jako celek. Pokud dojde k neschválení, budeme pokračovat... Na závěr hlasujeme návrh zákona jako celek. Tím jsem přečetl kompletní proceduru.
Pan předseda Stanjura.
Ono to samozřejmě jde, pokud není námitka, ale ta námitka existuje.
Já tady mám ještě omluvenku. Prosím, pane zpravodaji, myslím, že můžeme hlasovat o proceduře. Děkuji. Kdo je proti? V hlasování číslo 185 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 155, proti nikdo. Můžeme pokračovat s touto procedurou.
Jak už jsem uvedl, jsou zde dvě legislativně technické úpravy.
Děkuji. Děkuji.
Komplexní pozměňovací návrh A - doporučuji.
Prosím další návrh. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Děkuji.
Výbor ho doporučuje.
Zahájil jsem hlasování. Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut. Přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 132, návrh byl přijat.
Garanční výbor nedoporučuje.
Přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 71, návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
Dále je tu C, které bylo staženo.
Zahájil jsem hlasování. Návrh byl zamítnut.
Garanční výbor - bez stanoviska.
Zahájil jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh předkladatele? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Další?
Následuje bod 22 procedury. Garanční výbor nedoporučuje.
Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Garanční výbor nedoporučuje.
Návrh byl zamítnut. Další prosím.
Protože my, tak jak je to navrženo, sice zavádíme zveřejňování smluv pro ČEZ a České dráhy, ale v případě ČEZu nebude podléhat zákonu o svobodném přístupu k informacím. Teď k návrhům výboru pro obranu. Takže my k tomuto budeme mít neutrální stanovisko, protože to úplně dopracováno není. Je to případně věc, kterou může vyřešit vládní návrh, který teď připravuje Ministerstvo vnitra.
Pan zpravodaj.
Já bych jenom krátce rád odpověděl kolegovi Luzarovi prostřednictvím pana předsedajícího.
Děkuji za pozornost.
Já bych chtěl reagovat na kolegu Bendu vaším prostřednictvím, pane předsedající. Pouze řekl, že v důsledku toho, že GDPR se ještě nehlasovalo, bude ta procedura o něco složitější. To mi přijde skutečně nekolegiální.
Já se omlouvám, ale s dovolením zareaguji na vystoupení pana kolegy Ferjenčíka. A za druhé. Já jsem tu proceduru nevymyslel, já jsem na výboru pro veřejnou správu neseděl, já jsem neurčil, kdo je zpravodaj. To rozhodli jiní v této Sněmovně. Já jsem se choval naopak maximálně korektně!
Podle mého soudu jsou to věci, které vážně narušují důvěryhodnost policie, státního zastupitelství, důvěryhodnost celého procesu vyšetřování. A aspoň řada z nás tak postupuje v okamžiku, kdy dostanu dotaz na podobné věci. Dovolím si poznamenat, že to je krok pro upevnění demokracie, nikoliv pro její rozbíjení.
S přednostním právem se dále nikdo nehlásí, takže vás seznámím s omluvami, které jsou zde k dispozici. Paní poslankyně Ivana Nevludová se omlouvá z dnešního jednání od 13.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, paní poslankyně Jana Levová od 11.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a od 12.30 do konce jednání z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Grospič. Zahajuji projednávání dalšího bodu. Je to Nicméně projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 6. března po ukončení rozpravy před závěrečnými slovy. Jak už jsem říkal, rozprava byla ukončena. Nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Doporučuje Poslanecké sněmovně schválení tohoto pozměňovacího návrhu a vyjádřil se k jednotlivým pozměňovacím návrhům k návrhu kolegy Raise. Jako poslední hlasování by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku.
Vidím přihlášku k proceduře. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Kolega navrhuje, abychom hlasovali variantu
Budeme hlasovat o tomto protinávrhu a pak budeme schvalovat proceduru jako celek.
Výhody tohohle dne - máme den pracovního klidu a volna. Všude bylo zavřeno, nikde se neobchodovalo. Takže to jsou výhody toho státního svátku. Nevýhody a omezení, které dneska máme. Máme omezený provoz místní a celostátní veřejné dopravy. Máme omezený provoz většiny zdravotnických zařízení. A teď bych vás kolegy zdravotníky rád vyzval: Pracujete snad v nemocnicích na plný výkon? Jsou tam všichni doktoři a všechny sestry? Takže praktičtí lékaři mají otevřeno, zubaři mají otevřeno, specialisté mají otevřeno. Omezený provoz všech zájmových spolků. Uzavřený provoz úřadů. Uzavřený provoz složek státní správy. Uzavřený provoz ministerstev, uzavřený provoz Sněmovny, uzavřený provoz škol, školek, jeslí. A tady u toho bych se zastavil, protože většina těch, kteří jdou do práce, jsou ženy. Kam asi většinou, když jsou v práci, dávají své děti? Do těch škol, školek, jeslí. Nemůžou. Musí oslovit svoji rodinu, aby se o jejich děti postarala. Všichni tady zvedáte ruku, že potřebujeme podpořit rodiny s dětmi.